A já jsem reagoval, že to prostě není pravda a že takhle bych vás mohl já... A to je všechno! Tak mi tady nemusíte vykládat o tom, že sedí ve školských radách. To jsme ve shodě, já o tom vím. Ne taky, že vy nejste pevný v kramflecích. Nemyslím personálně, ale strukturně. Ale zástupci rodičů tam prostě nejsou a na tom trvám! To je všechno! Šest let v období minulých osmi let. To je prostě realita. Šest let. Ale nevymlouvám se za to.
Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Bez rozpravy. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými hlasovacími kartami. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nemohu připustit faktickou poznámku mimo rozpravu v souladu s jednacím řádem, paní poslankyně Černochová. Tak pak s přednostním právem.
Prosím, vysvětlete mi, co se tady v tuhle chvíli děje! Mám pocit, že skutečně předseda klubu ČSSD neví v tuto chvíli, co se v jeho klubu děje. Neví, co chce jeden jeho ministr, co chce druhý jeho ministr. Do toho tady běží rozprava, a velmi zajímavá rozprava a zásadní rozprava, o novele školského zákona. Ta se teď přerušila. Jestli jste udělala chybu vy, nebo pan kolega Sklenák.
Pokud se tady objeví procedurální návrh, nechávám o něm bezodkladně hlasovat a to je v souladu s jednacím řádem. A to je vše, co vám k tomu mohu říct.
Pan ministr Zaorálek nemá problém počkat tady i po skončení školského zákona se smlouvou. Ale prostě byl požadavek z pravé části spektra na toto přerušení.
A pokud jste dobře poslouchali zdůvodnění toho navýšení, tak zaznělo: zvyšují se mandatorní výdaje státu, převážně, abych byl přesný a spravedlivý. A včera jsme zase večer debatovali o zdravotnických poplatcích a to je přesně ten důsledek. To znamená jako argument pro zvýšení celkových výdajových rámci si myslím, že tento argument prostě není pravdivý. Je to věc, kterou vláda či ŘSD prostě neovlivní, ale průběh těch veřejných zakázek prostě bývá velmi dlouhý. Ten prostor jasně existuje a tento materiál to všem dává černé na bílé. A podotýkám, není to materiál opozice, ale materiál vlády.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
On říká: zvyšujeme mandatorní výdaje. Protože i sám Ústavní soud shledal toto protiprávním. Tak prosím vás, nepoužívejte takovéhle argumenty, nebo se nejdřív dohodněte, jak budete společně argumentovat.
Nyní faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, poté pan poslanec Miroslav Kalousek.
To opravdu ne, ale je to naše starost. A za druhé já jsem neřekl, že to je na mandatorní výdaje, to řekl předkladatel. Já jsem ho jenom citoval. Tak to je zajímavé, řekne to ministr financí a vy to vyčítáte mně. Já jsem to nebyl, já jsem jenom konstatoval a z těch uvedených mandatorních výdajů, o kterých mluvil ministr financí, jsem řekl, že minimálně kompenzace za zrušené poplatky je čistě politické rozhodnutí. Tady se nemůžete vymlouval na žádné okolnosti, na nějaké předcházející vlády.
Děkuji. Děkuji.
Děkuji, já to vystoupení rozdělím na dvě části. A tam je ten tlak na ten deficit, protože těch 10 až 15 % samozřejmě nestačí a všichni říkají: potřebujeme víc na investice, potřebujeme víc na vzdělání, potřebujeme víc na chodníky, a proto musí být ten deficit. Ne, odpověď je jiná - abychom mohli mít více na vzdělání, abychom mohli mít víc na investice, abychom mohli mít víc na ty chodníky, musíme mít nižší mandatorní výdaje. Ta koruna je jenom jedna. Nemůžu ji proinvestovat a současně projíst. Můžu buď jedno, nebo druhé. Prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Volný, vytrhl jste mě z kontextu. Když jsem mluvil o plánovaném deficitu, mluvil jsem o predikci vývoje ekonomiky.
Pořád se mluví o investicích do dopravy, do dopravní infrastruktury. Budeme investovat do dopravy, do dopravní infrastruktury. Vzniknou pracovní příležitosti - souhlasím. Vím, tady se kolega usmívá. Podívejme se na to, jak to chodí ve světě. Naše firmy, konkrétně my z rozpočtového výboru jsme byli v Mladé Boleslavi. Vyrábějí škodovky, prodávají je do světa. Mohou je do Číny jen tak komplet vozit? Mohou je jen tak hotové vozit do Ruska? Chovejme se stejně. Jestliže stejné podmínky kladou vůči nám, klaďme stejné podmínky vůči těm, co nás zaplavují svým zbožím. Japonsko šlo cestou toho, že v době recese investovalo. Investovalo do budování komunikací, železničních tratí, dálnic. Mají tam dneska nádherné mosty. Jsou o tom studie, jsou o tom napsané zprávy. A podporovat spotřebu?
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.
Je to skutečně potěšitelné. Pan Fiedler by mohl číst aspoň moje rozhovory a dozvěděl by se, že nezadlužujeme. Naopak, zkuste přemýšlet nad tím, co vám řeknu. Je to možné tak, že jsem začal řídit cash flow státu, co nikdo nedělal. Doufám, že už jste to pochopil a nebudete říkat, že nesnižujeme. Rok 2013 byl ještě o 20 méně. Vrátili jsme lidem, co jim vzali, ty výplaty. Snížení daní. Potřebujeme daně vybrat. To nikdo neřešil. Řídit finanční správu a celní správu. Tam nám kradou. A za pana Kalouska od roku 2009 do 2013 jsme přišli o 70 mld. Nic nedělala, nevím proč. Takže vy tady něco kritizujete, a dělali jste úplný opak.
To za prvé. Za druhé. Když přišla k vládě ODS v roce 2006, tento zákon byl rok v účinnosti.

Já děkuji za dodržení časového limitu. Prosím tedy k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
Takové ty pohádky, jak ti zlí politici vždycky pošlou svého kamaráda nebo kamarádku, aby byla ředitelem či ředitelkou školy, se samozřejmě stát mohou. Osobně si myslím, že čím menší obec, tím to riziko je vyšší. On když dodržuje zákony, chodí do práce, nebije děti, tak v zásadě nemáte šanci. A ta debata je velmi složitá, jak nastavit pravidla, aby ani jedna strana nepřevážila. Možná takové excesy jsou, proto vždycky volám po konkrétním příkladu, konkrétní obci, konkrétní radě či starostovi. Se co? Vidím, že došel.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já bych rád vaším prostřednictvím, paní předsedající, ujistil paní poslankyni Bohdalovou, že velice dobře vím, co se tady projednává, ale obávám se, že ona si plně neuvědomuje dosah této novely a těch technických změn. Já jsem nic nepolitizoval, vůbec nechápu, o čem mluvíte, ale požadoval jsem, aby ty změny sledovaly nějakou koncepci a nějakou vizi rozvoje školství. A to, co vy říkáte: No je to technická novela, tak to reaguje na nějaké požadavky, tak tady upravíme to, to, to, to, to, to... Ano, to se tu dělo v minulosti. A zeptejte se učitelů a ředitelů škol, jak se jim v tom žije! Ten zákon je velmi podrobný, upravuje věci, které upravovat nemá. Čili vím dobře, o čem mluvím. Mně je to úplně jedno. Já nevím, co bylo v roce 2006 a co ministři za Stranu zelených zrovna navrhovali a prosazovali ve školství. Já jenom vím jednu věc, že tento způsob rozvíjení školského zákona bez koncepce je špatný! A řekl bych to, i kdyby to dělal někdo před pěti lety, před osmi lety, říkal jsem to a budu to říkat dál. Takže paní poslankyně Bohdalová prostřednictvím paní předsedající, nejsem to já, kdo politizuje tuto debatu. A vyzývám vás, abychom se vrátili k věcným problémům, které jsem já tady připomenul.
Přesto si nemyslím, že byla adekvátní ve vztahu k tomu, co zde řekl předseda ODS Petr Fiala. On koncepčně hodnotil návrh zákona, jeho změny a to, co má přinést. A myslím si, že taková debata k takovémuto tématu patří. Myslím si, že tento prvek stoprocentně má být v zákoně zachován.
Poprosím paní poslankyni Chalánkovou, aby vydržela, protože jsou ještě před ní dvě přednostní práva. První pan ministr Chládek a po něm pan předseda klubu KDU, pan poslanec Mihola.
Já se rovnou dostanu k odpovědi pana poslance Fialy. Já si myslím, že paní poslankyně Bohdalová měla naprostou pravdu, že to politizujete. Protože jinak si nedovedu představit, že člověk, který dělal více jak rok ministra školství, řídil Českou konferenci rektorů, byl rektorem, považuji ho za jednoho z největších odborníků v českém školství, vystoupí s tak laickým názorem. Školský zákon nemá řešit strategii. Strategii řeší Strategie 2020, na které jsme společně, pane Petře Fialo, spolupracovali. Školský zákon má i v těchto technických změnách -
Pane ministře, já se omlouvám, ale musím vás poučit o jednacím řádu. Pokud se obracíte na poslance, čiňte to tak mým prostřednictvím.
Dobře. Budu tak činit prostřednictvím paní předsedající, aby to tak bylo delší.
Já jsem vždy říkal 100 miliard. Vy jste chtěl ukrást 60 miliard konkrétně na ekologické zakázce.
Mám další faktické poznámky.
Protože kdo bude hradit škody za to, co předvádí jím řízená organizace na D1?
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Farský, potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS.
Já tady prozradím svůj zdroj. Článek se jmenuje Na korupci a plýtvání nám utíká 200 miliard, řekl Babiš voličům.
Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych jenom byl rád, kdyby pan ministr financí, když je jakýkoliv dotaz, nedělal pořád ty výčty z minulosti, co bylo. A dovolte mi, vzpomněl jsem si na jeden takový příklad. Jermanovou vaším prostřednictvím, bude to z 19. století, kde hodiny a hodiny mluvili, a přesto dokázali řídit půl světa. To je prosím zase k jednacímu řádu, ale odbočuji. A tam byli tehdy dva velikáni světových dějin, jmenovali se Gladstone a Disraeli.
Děkuji panu kolegovi Blažkovi a nyní tedy s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
V naší Poslanecké sněmovně může vystoupit poslanec a říct: vy jste chtěl ukrást 60 miliard - a je ticho! Těžko ale můžete chtít, aby někdo mohl jenom dávat a druhý mohl jenom přijímat. A ten, kdo nedává a neútočí osobně, což mně se líbí a je sympatické, tak toho by neměl nikdo jiný také osobně napadat, protože ten člověk argumentuje korektně. Než se dostanu k tomu, co jsem chtěl, tak podle mě tady zazněla věta, proti které já, mé kolegyně a mí kolegové opravdu protestujeme. To prostě není pravda a můžete si to tvrdit. Jak může říct vrcholový manažer ŘSD, když nemá vysoutěženo 19. září, že letos začneme stavět? To prostě není možné. To prostě není pravda. Tak to je!
Ale vy nechcete snížit strukturální deficit. Vy ho zvyšujete tím, že zvyšujete výdaje víc, než jsou ty aktuální příjmy i s těmi daněmi, jejichž zvýšení jste kritizovali. Vy naše stabilizační kroky přebíráte ne proto, abyste pomocí jimi stabilizovali, ale abyste pomocí jich více utráceli. A to je ten rozpočtový zločin! To je ta neodpovědnost vůči budoucnosti!
S faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, poté řádně přihlášený pan kolega Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
To, že stát musí zabezpečit určité funkce, a tudíž i přidat státním zaměstnancům, policistům, hasičům, lékařům a učitelům, je nezbytně nutné po tom tvrdém utažení těch kohoutů, protože stát musí fungovat. Samozřejmě že ten základní problém není v tom, kolik berou státní zaměstnanci, ale je jich příliš mnoho. A na tom, kolik jich je, se podílíme i my tvorbou naprosto zbytečných zákonů, vyráběním nových a nových úředníků, funkcí a razítek. A také samozřejmě se podaří tím pádem zvýšit i spotřebu, která je také jedním z pilířů HDP. To znamená, to důležité je někde jinde.
Chtěla bych zareagovat na pana předřečníka, ať můžeme diskutovat, které zákony jsou nadbytečné, které agendy jsou nadbytečné, kteří úředníci byli nadbyteční - konkrétně doložte.
Nyní s přednostním právem pan ministr Zaorálek, pak pan poslanec Farský. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážení kolegové, já bych chtěl jenom replikovat na především tedy asi vystoupení pana poslance Kalouska jenom jednou poznámkou. Já myslím, že celá ta úvaha pana poslance Kalouska má jedinou vadu - že to není tak, že my v této chvíli z hlediska růstu jsme už za vodou. A jak tady řekl pan poslanec Stanjura, když říkal, co by to bylo za opozici, kdyby vám tady říkala, že to vlastně děláme dobře a že nás můžete pouze pochválit. Tak já vám na to stejně řeknu, co by to bylo za vládu, která by se nepokoušela řešit ten základní problém, který ta země dnes má, a to je problém ekonomického růstu, s kterým vám se nepodařilo pohnout. A naším úkolem je tohle změnit.
Děkuji panu ministrovi zahraničí. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, pak snad konečně s řádnou přihláškou pan kolega Farský.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych asi nevyčítal té předchozí vládě, že se snažila šlápnout na brzdu u provozních výdajů, ale vyčítat jí musíme, že šlápla výrazným způsobem na brzdu u investic. A to je myslím ten základní problém. Takže ono to má samozřejmě své limity. Ale co je problém? To není otázka jen rozpočtu, jeho deficitu a nějakých výdajových rámců. To je otázka fungování institucí, to je otázka podpory vědy, inovací, výzkumu, školství. Toto jsou přeci kroky, které jsou dávno popsány. A jestli nejsou popsány v ČR, tak se stačí podívat na různé roční zprávy OECD nebo kohokoliv jiného, kdo nám nastavuje zrcadlo. Já doufám, že ta současná i budoucí se jí budou věnovat mnohem více, protože jestli nebudeme dobří, tak nebudeme mít co vyvážet a ten hlavní tahoun českého růstu a české životní úrovně, tedy export českého průmyslu, bude pryč.
Pane poslanče, nezlobte mě, skončil vám čas k faktické poznámce.
Tak já skončím, pane místopředsedo, proč bych vás zlobil.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A nemyslím si, že klíčové bylo to celkové číslo rozpočtu. Klíčové bylo, že se dávaly malé peníze na přípravu. A to vás nedoběhne první nebo druhý rok, to vás doběhne později.
Školský zákon pojímá celou řadu změn. Doposud to bylo tak, že to bylo pouze pro určitou cílovou skupinu, nyní je to pro všechny děti a vytvoří to podmínky i pro ředitele škol, aby mohli tyto třídy otevírat a mohli je naplnit. Další je oprávnění k organizaci složek státu zřizovat mateřské školy. Teď toto otevíráme pro možnost všech státních organizací.